Neříkejme to. Ještě 600 tisíc!
Toto je třetí čtení zákona o občanských průkazech. Spíš by mě zajímalo, když jste mluvil o tom, že to je významný krok dopředu, kdybyste mi konečně třeba vy, konkrétně vy ukázal, kam tu čtečku mám zapojit.
A dneska ho pan Klán překonal. A potom si tady stěžuje, že neslyší.
K tomu, co tady říkal kolega poslanec Klán. A k tomu, co říkal Zbyněk Stanjura, že bude posuzovat věc pragmaticky, reálně. Je to malá vlaštovka, není první. Už se to tu také stalo, že Sněmovna posuzovala věci pragmaticky, reálně a ne podle toho, kdo to předkládá a s jakým cílem, ale naprosto pragmaticky. Ale zaplať pánbůh i za to.
Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Gabal, připraví se pan poslanec Váňa.
Protože tady vedeme s kolegou Pilným tu debatu už několikáté zasedání, tak oceňuji, jestli zdravotně indisponován přišel. To je první věc.
Na to je smutná podívaná. Od doby CzechPOINTů se Česká republika neposunula v podstatě nikam.
Děkuji, pane poslanče. Poslední faktická poznámka byl pan poslanec Hájek, který svoji přihlášku stahuje. Prosím, pane ministře.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem netušil, kam až se při debatě o občanském průkazu dostaneme, jakou retrospektivu do historie uděláme, a budeme se dokonce věnovat, kdo je, či není soudruhem. Budiž ke cti panu kolegu Pilnému prostřednictvím pana předsedajícího, že on ty argumenty opravdu snáší velmi dlouhou dobu. Já si tomu dovolím nevěřit, ale to je asi můj osobní pocit. A doufám, že nemáte, kolegové, problém s tím, že mám nějaké pocity. Pokud v této sněmovně budeme říkat, kdo se může smát, kdo může mluvit, kdo se může koukat, tak v takové sněmovně já bych nechtěl fungovat. A ještě jednu věc mi dovolte. Nechte prosím na státu, aby uměl garantovat bezpečnost přenosu. My jsme prostě přesvědčeni o tom, že tato technologie je konzervativní. Podívejte se na hackerské útoky na Ministerstvo zahraničí, podívejte se na situaci ve volbách v Rakousku, podívejte se na další zneužití techniky. Tak jestli, přátelé, chcete tenhle svět, tak já ho nechci. Takže to je všechno. Žádám ctěnou Sněmovnu, abychom tento návrh vrátili do druhého čtení, protože šaráda a šaškárna, která se tu odehrává, není hodna této Sněmovny.
A nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo a děkuji panu ministrovi, že k tomu přistoupil tímto způsobem.
Děkuji, pane poslanče.
Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych načetla legislativně technické úpravy ve znění: Za třetí. Vláda, koaliční poslanci i vy, pane poslanče Pilný, jste čekali tři roky, než jste tento návrh dostali do Sněmovny.
Dále zde mám omluvu pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka na celý dnešní jednací den z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dovolte mi, abych načetl jednu změnu programu, a to abych navrhl pevné zařazení sněmovního tisku 956, to je změna Ústavy ohledně vysílání vojáků.
Tak, prosím, pan předseda Laudát.
Dámy a pánové, já vás chci poprosit -
Prosím o klid!
Bylo to zařazeno už několikrát. Předpokládám, a podle vašeho hlasování, že je to konsenzuální návrh. Vzhledem k tomu, že už na něj snad pětkrát šestkrát nedošlo, tak vás moc prosím, zda byste podpořili. Je to druhé čtení. Předpokládám, že to je pět až deset minut, zda by mohl být pevně zařazen dneska na 13. hodinu.
Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych vás chtěl požádat o podporu zařazení bodu Informace vlády k privatizaci OKD po třetích čteních dnes.
Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Černocha o tom, aby byl po pevně zařazených bodech dnes zařazen bod 282 - Informace vlády o privatizaci OKD. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tak. Budeme pokračovat bodem Ano. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. S přednostním právem se hlásí pan předseda Sklenák.
Děkuji za pochopení.
V délce pěti minut přestávka poslaneckého klubu ČSSD. Já tomuto návrhu vyhovím.
Děkuji za slovo.
Poprosím všechny, aby se už usadili a vyslechli si paní ministryni.
Dále se zde zavádí institut v některých případech ručení za výplatu mzdy nebo platu do výše minimální mzdy a tak dále. Takže na to jsem chtěla upozornit.
Ptám se, jestli má někdo zájem o vystoupení v rozpravě u tohoto třetího čtení. Já vám děkuji za seznámení s procedurou. Je tady s přednostním právem pan předseda Laudát. Takže o této změně, bod C bude hlasován před bodem A3, dávám hlasovat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování...
Moje stanovisko je taktéž kladné.
Zahajuji nové hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali tento bod a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Upozorňuji tedy ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Takže nelze čerpat materiálové náklady, nelze čerpat na většinu investic a je tam i ohrožení institucionální podpory. Například včera Grantová agentura vyhlásila výzvu na standardní granty a v dokumentaci píše, že mohou žadatelé žádat o financování materiálových nákladů. Děkuji za pozornost.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Kolegyně a kolegové, to je jedna čtvrtina těch, kteří přišli a zároveň následně odcházejí. Proč, o tom bychom zde mohli hovořit dlouho, nebo dlouze. Mohli jsme o tomto tématu dnes diskutovat. Z toho usuzuji, že to pro vás není zas tak palčivý problém, protože to v podstatě řešit nechcete. O dalších benefitech, které je schopen nabídnout soukromý sektor, nebo v tomto případě město Praha, hlavní město Praha, raději ani hovořit nebudu, protože ve všech ukazatelích policie je jak popelka. A vzpomeňme také na hasiče, který zemřel v minulém týdnu při plnění svého slibu, který dal tomuto státu. Takže pane ministře, za sebe říkám ano, zákon je potřeba.
Já vám také děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvy.
Děkuji, pane místopředsedo. Jak už tady zaznělo, vláda předložila do Parlamentu České republiky návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Návrh současně obsahuje i zřízení náborového příspěvku, příplatku za službu ve svátek, zavedení zkušební doby při nástupu do služebního poměru a řadu dalších technikálií, které se v průběhu let nashromáždily, a Ministerstvo vnitra jako gestor příslušného zákona je uznalo za vhodné nyní řešit. A přesto, že to nikomu nic nepřinese, se bude daleko více papírovat v kancelářích namísto dohlížení nad bezpečnostní situací v ulicích. To vše musí být každému zasvěcenému jasné hned po prvním přečtení této předkládané vládní normy. Bohužel pan zpravodaj Huml nemá pravdu, prostřednictvím pana místopředsedy. Tak prosím, ať se tady neblamujeme nějakým sdělením, že Ústavní soud něco potvrdil. Nepotvrdil! Pokud jde o právní úpravu odměňování příslušníků bezpečnostních sborů - stále cituji z toho nálezu Ústavního soudu v obecné rovině - připomíná Ústavní soud, že je především na zákonodárci a orgánech moci výkonné, aby navrhli a přijali podle dané situace a možností takovou právní úpravu, která by umožňovala zajištění řádného chodu těchto složek, jakož i jejich materiálního zabezpečení.
Je to střet zákona o státní službě a volebního zákona. Nastal tam určitý rozpor mezi zákonem o státní službě a volebním zákonem. Je chyba, že tady dnes nemáme ministra vnitra, aby nám tom trošičku osvětlil. Protože stále ještě v dnešní době není vyřešen tento rozpor, kdy někteří úředníci státní správy zastávají zároveň i mandáty krajských zastupitelů, i když jim volební zákon říká něco úplně jiného. Oni se odvolávají právě na zákon o státní službě. Já jsem zvědav, jestli Ministerstvo vnitra v dohledné době, po uplynutí tří měsíců, jak tam říkají v tom nezávislém stanovisku odborníci na právo, že odvolá daného státního úředníka z pozice krajského zastupitele. Já jsem na to moc zvědavý. Protože si ty zákony vykládá každý, jak chce, a to je špatně. Tento problém ani jeden pozměňovací návrh neřeší. Stále to tady není řešeno. Podotýkám tady, že existují příklady, kdy stále toto není vyřešeno. Ale stále ještě není některý případ vyřešen. No nenecháme to být. Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme. A pokud jde o ty různé výjimky, které se tady dělaly, když se ten služební zákon tvořil, víte, ten služební zákon byl tvořen rychle, nedokonale. Ale že se nějakým způsobem různé zákony vykládají, jak chtějí, je opravdu problém.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji.
Já chápu, že tady některé věci říkám poněkolikáté, opakování je matka moudrosti, ale na ty státní úředníky a rozpor s volebním zákonem jsem musel poukázat. Nad tím se opravdu zamysleme.
Děkuji, pane poslanče. Po něm vystoupí pan ministr Jurečka.
Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jménem poslaneckého klubu TOP 09 také vyjádřil k tomuto návrhu. Týká se to zejména zaměstnanců v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Že to nebudou muset řešit senátoři. A je smutné, že vláda koncepční novelu, která by reagovala na problémy služebního zákona, dodnes do Poslanecké sněmovny nepředložila, a jak se zdá, už v tomto volebním období ani nepředloží. Stejně tak podpoříme i pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové, který se týká posudkové lékařské služby. Už dlouho se ví, jaká je personální - neutěšená - situace v rámci posudkové lékařské služby. Mám obavu, že se ho nedočkáme ani v té zkrácené lhůtě. Ale aspoň tady bude jasně stanovené pravidlo.
I když mé opakované úsilí nenašlo podporu, stále jsem přesvědčen, že budoucí konkurenceschopnost naší ekonomiky, našeho průmyslu není pouze v základním výzkumu, ale především v aplikovaném výzkumu a zavádění jeho produktů do výroby. Zároveň však, jak jsem říkal, podporuji odstraňování všech administrativních překážek, které omezují čerpání peněz do výzkumu, vývoje a inovací. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych také vystoupil se svou troškou do mlýna, pokud se týká podpory výzkumu a inovací. Ale přitom se ptám - celý minulý rok jsme opakovaně slyšeli od pana vicepremiéra Bělobrádka, že budeme mít komplexní novelu zákona o podpoře výzkumu. Kde je tato novela, na kterou všichni čekáme? Ono se vám to možná může zdát bezvýznamná záležitost, ale není to bezvýznamná záležitost, protože do vědy a výzkumu naše republika dává více jak 30 miliard korun. Nejdeme přece jenom po kvantitě, ale i po kvalitě. Finance pro jednotlivé univerzity nebo ústavy se rozdělují podle takzvaných RIV bodů. To by ten zákon mohl řešit. Další věc, která by se měla vyřešit, je to, jakým způsobem chceme ve výzkumu dále pokračovat. Máme výborný základní výzkum, ale máme zatím nedoceněný aplikovaný výzkum. To je oblast, která nás hodně zajímá.
Děkuji, pane poslanče.
Já bych navázal na to, co tady už bylo řečeno, konkrétně co říkala paní kolegyně Putnová. Na druhou stranu zase rozumím tomu, že Ministerstvo školství potřebuje, aby ten zákon byl schválen. Je tady jistá nedůvěra.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Nicméně Rada vysokých škol i Česká konference rektorů říká ano, pojďme to přijmout, abychom měli jistotu. K tomu nakonec nedošlo a teď už to celkem nemá řešení. Jinak k tomu novému zákonu, na něm se samozřejmě pracuje. To, co tady padlo, není tak úplně pravda.
Nebylo by náhodou přínosnější, pane ministře, náborový nebo jiný příspěvek vyplácet někomu, o kom víme, že je vycvičený, proškolený, má služební poměr na dobu neurčitou, u policie si něco odsloužil a bude na něm stát výcvik té další generace? Není toto mrhání finančními prostředky, že populisticky dáváte finanční prostředky pouze do náboru a neumíte ocenit a ohodnotit ty, kteří tady slouží a nasazují v našich ulicích každodenně svůj život? Víte, já se obávám toho, že hrozí zneužití náborových příspěvků, kdy se nový příslušník vycvičí, dostane náborový příspěvek a po čtyřech letech odejde za lepším do jiného bezpečnostního nebo ozbrojeného sboru. Už dneska se děje to, že se o mladé muže a ženy schopné vykonávat tuto práci jednotlivé složky přetahují. Pan ministr se nechal slyšet, že policie potřebuje odborníky na IT, právníky, a k tomu má sloužit právě náborový příspěvek. Jak bude služba atraktivnější pro ostatní příslušníky policie, když bude záležet na rozhodnutí krajského ředitele či ředitele služby policie, zdali příspěvek poskytne z vlastního rozpočtu? To jako seberou ředitelé peníze ostatním příslušníkům z osobního ohodnocení nebo z odměn, tedy těm již sloužícím policistům, na úkor těch nových, neproškolených, nevycvičených, nezkušených? Až si pořádně ti, kteří dneska slouží, ten návrh zákona přečtou, tak vám z toho sboru odejdou! Vzpamatujte se! Ale to je velký omyl a předvolební populismus. Kde jste byl, pane ministře, po celou dobu svého mandátu, tři roky, že čekáte pár měsíců před volbami, abyste rychle protlačil naprosto nekoncepční, nic neřešící novelu? Já jsem pro stabilizaci policie a zlepšení podmínek výkonu služby.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já nevím, jestli to mám teď moc složité, nebo moc jednoduché, odpovídat na to, co jsme zde slyšeli jednak od pana ministra, od pana zpravodaje a od dvou předřečníků. Myslím, že několik věcí jsem naznačil, kdo o tom něco chtěl vědět, tak si to přečetl, o co šlo, když jsem se vyjadřoval v rámci diskuse o činnosti vyšetřovací komise. Ale to je za námi, k tomu se vracet nebudu. Já jsem rád, že zde je novelizace zákona, která je potřebná. Já jsem skutečně nakloněn všem poctivým příslušníkům policie, kterých je drtivá většina, 99,9 %, kteří si zaslouží za svou práci být odpovídajícím způsobem zaplaceni, za všechno, co odpracují. Ale myslím, že jsme to tady slyšeli ze dvou stran, takže k tomu se já nebudu vyjadřovat. Já jsem přesvědčen o tom, že každý příslušník Policie České republiky nebo vůbec ozbrojeného sboru si zaslouží řádný výsluhový příspěvek. Když srovnávám, jak jsou zaplaceni příslušníci, kteří odcházejí z různých důvodů, tak samozřejmě ti, kteří jsou ve výkonu služby a nejsou v řídicích funkcích, tak to není velká částka. Takže to je věc, která mě zajímá a kterou bych chtěl diskutovat. A nechci namíchnout pana ministra. Když s tím nebude souhlasit, tak samozřejmě můžeme o tom diskutovat. Ale skutečně je nemravné, abychom některým vyvoleným dávali takto velké výsluhy.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, bylo řečeno mnohé. Já nevím, jestli si budu pamatovat všechny otázky, které tady padly. V otázce toho stabilizačního příspěvku, nebo náborového příspěvku - já úplně nevím, jestli to paní kolegyně Černochová četla, ale tam v tom zákoně se píše, že se vyplácí po půl roce, a pokud ten policista bude sloužit čtyři roky, tak nemusí nic vracet. Ale vyplácí se po půl roce.